Takže já si myslím, že naše finance jsou v dobré kondici, znovu opakuji, končili jsme jako šestá nejméně zadlužená země. My jsme to předložili, i teď to předkládáme jako opozice - bez navyšování daní. Bez navyšování daní. Takže já si myslím, že naše finance jsou v dobré kondici, že není potřeba nic dělat, že skutečně ten návrh je úplně zbytečný, že byste to zvládli, kdybyste se věnovali příjmům, investicím, evropským penězům. Nevím, jestli vy jako ministr financí... Jestli pan premiér vás zkouší z toho, kolik jste dali dopředu na dotace firmám a kolik jste zinkasovali z Evropy? Kolik je ten rozdíl? Protože jasně že to není normální, že my platíme dopředu, až potom kasírujeme Evropu, že by to mělo být, že kasírujeme nejdřív, až potom dáváme. Vy vlastně ani nic nemusíte dělat. No, protože zkrátka vy nic neděláte s inflací, vám to vyhovuje. Ale vy ho nemáte dobrý. Ale vy dobře víte, že to kleslo proto, protože nárůst HDP meziročně mezi 2021 a 2022 byl 686 miliard. Takže vy vlastně nic nemusíte dělat. Vám vyhovuje, že vy kasírujete lidi kvůli inflaci, stoupá vám HDP díky inflaci, no a vlastně vykazujete tady tenhle výsledek, který opticky říkáte, že je to super. No, já říkám, že samozřejmě vy to šikovně interpretujete, ale to není vaše zásluha.
Česká republika je svým způsobem určitým fenoménem v oblasti vlastnického bydlení. Nelze ani akceptovat argument, že jde o navýšení jenom o stovky korun. Žádné stovky korun to nejsou. Ale musíte si uvědomit, že se to samozřejmě týká všech těch lidí, na které dopadnou všechny ty další dopady, které souvisejí s tímto daňovým balíčkem. Ceny nemovitostí v České republice jsou opravdu zásadním problémem. Nacházíme se v krizi bydlení, o tom asi není žádný spor. Sen o vlastnickém bydlení se v podstatě rozplývá mladým lidem každým dnem a v poslední dekádě rostly ceny nemovitostí výrazněji rychleji než mzdy. Hypoteční trh se zcela zastavil nebo výrazně zastavil, ceny stavebních prací dynamicky rostou. V tom letáčku se píše: "V současné době stojí polosklepní garsonka v Praze i 20 000 korun měsíčně. Až 400 000 lidí je ohrožených ztrátou bydlení. Jedna čtvrtina všech domácností trpí nadměrnými náklady na bydlení. Přesto odpovědné orgány stále spoléhají na samospásnost tržních řešení. Dnešní protest je projevem odporu proti nevšímavosti a nedostatečné intenzitě, s jakou současná vláda situaci řeší. Odmítáme dále poslouchat, že jakékoli regulace nejsou priorita a tak dále, a zároveň sledujeme zvětšující se množství lidí, kterých se krize bydlení týká. Proč protestujeme takhle? A tady já musím souhlasit s panem ministrem, že my už jsme se o tom bavili několikrát, že skutečně alfa a omega je, aby stavěly obce anebo soukromý sektor. Obecní sektor by samozřejmě mohl využít své pozemky, ale klidně i státní sektor. Pojďme se bavit o státním developerovi nebo obecním developerovi, to je jedno. Prostě je potřeba skutečně srazit ty ceny. Ale abych se vrátila k té České bankovní asociaci, my jsme se bavili právě o tom modelu, jak to funguje v zahraničí, že v podstatě existují určité neziskové neboli low-profit organizace, které skutečně dělají ten závazek veřejné služby, ale s tím minimálním ziskem a to si myslím, že by byla ta cesta i pro soukromý sektor. A pak by bylo velmi zajímavé téma, které by mohl řešit zákon o dostupném bydlení, a to jsou investiční byty. A tady tomu je potřeba zabránit, je potřeba si najít tu rozumnou míru, co ještě není a co už je investiční byt. Ale je potřeba tu debatu rozvíjet. A já tady za opozici nabízím to, že jsem připravena o tom debatovat. Takovým třetím okruhem, co ti demonstranti dneska chtěli, je zvýšit ochranu nájemníků před prudkým zdražováním a řetězením krátkodobých nájmů. No to samozřejmě je také otázkou legislativy, jestli to nějakým způsobem ukotví. My už máme v občanském zákoníku, že skutečně se může nájemné zvyšovat jenom jednou za tři roky, ale samozřejmě ta inflace a tak dále jsou potom další aspekty. Absolutní minimální zásadou hospodářské politiky by mělo být nedělat nic, co by dostupnost bydlení ještě výrazně zhoršilo. To opravdu jsou všechno jenom pomyslné hřebíčky do rakve právě dostupného bydlení jako takového.
Řešením by bylo snížení DPH u základních potravin na nulu. To ale Fialova vláda nechce udělat. Takže budou naši občané kvůli vládě nadále jezdit nakupovat potraviny levně do Polska. Takže řešením by bylo snížení DPH u základních potravin na nulu, to ale Fialova vláda nechce udělat. Takže budou naši občané kvůli vládě i nadále jezdit nakupovat potraviny levně do Polska. No, a pokud obchodním společnostem zvýšíte daně, tak je přenesou samozřejmě do nákladů. Vláda argumentuje, že jinde ve světě jsou prý daně vyšší. Jinde jsou daně vyšší a jinde jsou zase daně nižší. Výhoda je jasná, neexistují žádné daňové odpočty, takže méně byrokracie, méně kontrol, nula podvodů. Takže zákazník platí méně a současně na tom šetří jak firmy, tak stát. Ano, mít drahý a komplikovaný systém ve všem nám opravdu nařizuje Brusel, neboli Evropská unie. Tak na to pamatujte, až budete chtít opravdu šetřit. Začněme tím, že vystoupíme z Evropské unie, ušetříme na Green Dealu, na energiích, na daních, na odvodech Bruselu, na bruselské byrokracii, na migrantech, které nám se souhlasem Fialovy vlády Brusel nutí. Každopádně si zopakujme - vládní balíček každého občana připraví ročně o více než 15 tisíc korun. A my se ptejme - co se s těmi penězi, o které nás všechny vláda obere, stane? Sníží se státní deficit? A samozřejmě také ideologickým neziskovkám, které propagují válku, cenzuru a další omezování občanských svobod a zbytku už tak neexistující demokracie. A to ve jménu vaší jediné pravdy a ve jménu války, která je absolutně zbytečná. Protože válku s Ruskem nelze vyhrát. Ví to každý, protože Rusové neustoupí a v nejhorším případě použijí jaderné zbraně, a to pak znamená, že poraženi budeme všichni. Z peněz, které Fialova vláda sebere našim občanům, chcete financovat válku, kterou v lepším případě nevyhrajete, v horším případě přivodíte jadernou apokalypsu. V zájmu občanů České republiky? V zájmu amerických zbrojních firem, amerických válečných jestřábů, kteří se nechtějí smířit s faktem, že americká nadvláda světu skončila a většina zemí planety se od Američanů odvrátila. Nejsou peníze? Jsou, stát má přece rekordní příjmy. Samozřejmě vláda dodnes transparentně a pravdivě nevykázala, kolik peněz nás stojí ukrajinská migrace a podpora ukrajinského režimu. Podpora, která šla na úkor českých důchodců, českého zdravotnictví, českých rodin a českých dětí. Na prvním místě jsou zájmy Kyjeva, Bruselu, Berlína a Washingtonu. Naopak pro SPD je na prvním místě Česká republika a český občan, dobrá životní úroveň našich občanů, bezpečná, stabilní Česká republika. Dnešní konflikty Ukrajinců s Romy už mají u nás své mrtvé. Jsou jen špičkou ledovce z pekla, které nás může čekat. Lhaní a cenzura ty problémy, které tu jsou, nikdy nevyřeší. Jenže to zásadní je skutečně v principu. V tom, že na jedné straně vláda chybně bere a na straně druhé chybně dává. A říkejme si, jaký to má význam. Proč nešetří tam, kde nešetří, tedy na sobě, na byrokracii, na politických neziskovkách, na předražených zbraních, na cizincích. Vládní politici se předhánějí ve výrazech, jaký že je balíček opatření konsolidační, úsporný či dokonce flagrantně lžou, že je protiinflační. Ani jedno z toho však není pravda. O úsporách už jsme mluvili. Takže úspornost je protimluv. Pochopitelně tahle zmatečná a škodlivá opatření nikdy nemohou veřejné finance konsolidovat a nikdo, ani vláda to ve skutečnosti ani nečeká. Současná vláda rezignovala na řešení inflace i na další obrovské zadlužování republiky, a to za potlesku svých politiků a některých médií. Místo toho dále a potichu navyšuje další výdaje státního rozpočtu. Je vysoce pravděpodobné, že deficit státního rozpočtu bude i v příštím roce ve stovkách miliard, nejméně ve výši 200 miliard korun. Jsou to astronomické dluhy, které nasekává Fialova vláda. A z těchto dluhů se bude vysekávat Česká republika, čeští občané několik desítek let, co vy jste tady udělali za rok a půl. Nikdo se přece nepře o tom, že je třeba mít vyrovnaný rozpočet, že musíme šetřit. Podle zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu, NKÚ, stát vyhazuje za zbytečné projekty řádově stovky miliard korun, plýtvá se, kam se podíváte. Miliony pro probruselské fanatiky nikdo neřeší, miliardy na naprosto zbytečné americké stíhačky neřešíte. Já se ještě chvilku zastavím u toho zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu, s kterým vláda vůbec nic nedělá.
Agrofert zaměstnává 40 tisíc lidí. Přestaňte už lhát. Takže já vás žádám, abyste přestal lhát, abyste nepsal tyhle kraviny. Co se usmíváte? Vy jste prodával nějaké žárovky. Co vy víte o podnikání. Říkám to - kolik dala na Ukrajinu? Proč to píšete?
Já s tím naprosto souhlasím. Já vím, že rozumíte finančním trhům, ale tady jste se tvářil, že nerozumíte. Já jsem jenom popsal, za kolik si půjčím dneska. Alena Schillerová dala lidem 12 miliard? Ne, jejich sousedi jim to dali, jejich sousedi se na to složili, to jsou daňoví poplatníci. Žádný ministr financí nikomu nic nedává. Takže těchto 12 miliard jim dali jejich sousedi ze svých daní. Tak je to třeba říci. Sleva na studenta dneska, to co tak hájíte, je pro studenta, který vydělává mezi 205 a 232 tisíci ročně hrubého a dělá 4 tisíce korun. To je všechno. My jedině říkáme - zbytečně to zatěžuje daňový systém, tento krátký úsek mezi 205 a 232 tisíci.
Dámy a pánové, děkuji za slovo. Nicméně teď bych rád řekl pár slov k tomu, co tady můj předřečník říkal o dotacích do Agrofertu. Já jsem samozřejmě od Agrofertu nějaká čísla získával nebo znám, z veřejných zdrojů samozřejmě. Agrofert nepatří Andreji Babišovi, to znamená, není to žádný antibabiš, je to prostě jedna z firem v České republice. Čerpám pouze z veřejných zdrojů. Byl tam odkaz na výroční zprávu Agrofertu. Můžeme hádat, proč to tam je? V této době se ten poměr zlomil skutečně ve prospěch, kdy Agrofert více čerpá, než na těch daních odvádí. Pokud sáhneme na tyto dotace, tak to nejsou ty rohlíky s párkem, o kterých tady mluvil Andrej Babiš, na svačinku, ale skutečně miliardy, které na přímých dotacích můžeme ušetřit.
Děkuji za slovo. Ale prosím, řekněme si historii těch dluhopisů. Proto se to také jmenuje Dluhopis republiky. Rozhodně víc než finanční trhy.
Motivace dobrá, výsledek hrozný. Kdyby tam byla nějaká drobná prémie proti průměru, za které kupuje stát, rozumím tomu. Ale je to bez hranice, a to jsou výsledky. O výsledcích roku 2021 už moc nemluvil.
Takže já už jdu do závěru, SPD vašemu balíčku krádeží, takovou to má přezdívku z našeho pohledu, říká rozhodně ne.
S faktickou poznámkou nyní vystoupí pan poslanec Hayato Okamura.
Ta generace, která ještě zažila rozbombardovaná města za 2. světové války, ta už odešla, nebo téměř odešla. A co se týče našich občanů a jejich blaha, dobra, tak chci připomenout, že v současnosti platíme samozřejmě za jejich bezpečnost vyšší cenu, než za obvyklých okolností. Je to skutečně kvůli té kremelské agresi proti Ukrajině. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Karla Maříková. Zatím jako poslední faktická poznámka. Přesto bych vás ráda vyzvala k pořádku a poprosila bych vás o používání mírnějších výrazů, které odpovídají tomu, že jsme v Poslanecké sněmovně.
A byl to veliký sen všech svědomitých lidí žít v takové situaci, v jaké žijeme dnes, kdy naše země je členským státem jak NATO, tak Evropské unie. Volám trošku k rozumu. Děkuji za pozornost.
Nyní s faktickou bude reagovat paní poslankyně Karla Maříková. Prosím, máte slovo. Prosím, vaše dvě minuty. To byla zatím poslední faktická poznámka. Prosím, máte slovo.
Vypořádat se s materiálem, který vláda Petra Fialy nesprávně označuje jako konsolidační balíček, přestože sama, její legislativní rada, sedí tady pan ministr, ve svém stanovisku jasně uvádí, že jde o balíček daňový, bude mimořádně náročný úkol. Děkuji za slovo. V momentě, kdy byly emitovány, byly podle všech dostupných predikcí odborného aparátu Ministerstva financí vyhodnoceny jako vhodný nástroj. Jinak by nebyly emitovány. To jinak ani nejde. To, že vaše vláda navzdory všem predikcím - včetně těch nejšílenějších - nechala utrhnout inflaci z řetězu, v tu chvíli samozřejmě nikdo nečekal. Je to vaše zásluha a zodpovědnost za ty dodatečné náklady nesete jenom vy.
Je to na vás, pane ministře.
Děkuji za slovo, já budu velice stručná. Já můžu napřímo, pane ministře, vy ne. Takže, pane ministře, taky to dám napřímo. Já jsem jenom chtěla reagovat na to, co jste řekl. Já jsem si myslela, že tedy, když už jste tak arogantní, že jste i kus gentlemana. Ale vidím, že tam není nic. Když už tedy chcete urážet paní poslankyni Schillerovou, prostřednictvím pana předsedajícího, tak nevím, proč tady říkáte, jako že ji mezi odbornou veřejnost neřadíte. A vy se řadíte kam, pane ministře? Vy jste odborník? Nebo co jste?
Vždyť... máte už sbalený kufr do toho Bruselu? Ta Ursula je křehká dáma... i ta Jourová a Vestager a všechny ty ženy tam. Tak se to už konečně naučte. O čem vy vykládáte? O inflaci? Takový blábol? Vy jste něco udělali s inflací? Tak si to nastudujte! Stanjura dostal 260 miliard! My jsme srazili inflaci! Tak jste měl zařídit zrušení emisních povolenek, které zdražují výrobu elektřiny z uhlí! to vyhovuje. Takže, prosím vás, pane ministře, odleťte už do toho Bruselu, to bude nejlepší, jo, a už to nechte být. Už jste napáchal tolik škod tady.
Jenom dvě čísla.
S další faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Juchelka, připraví se pan poslanec Lochman.
Já doplním jenom svou ctěnou kolegyni Alenu Schillerovou.
Děkuji, pane předsedající. Já jsem pouze chtěl vyzvat k tomu, aby místo vzájemného urážení jsme se začali znovu bavit o konsolidačním balíčku a o těch jednotlivých faktech.
Děkuji. A ještě tady mám faktickou poznámku pana poslance Svobody a připraví se paní poslankyně Mračková.
Uvědomte si tedy, když se navzájem napadáte, urážíte - platí to pro všechny strany - že vaše argumenty jsou chabé! Prostě proto, že tu chabost nahrazujete surovostí svého vyjádření.
To byla zatím poslední faktická poznámka a vracíme se do rozpravy.
Ale není mi jedno, že to dopadne na ty lidi. Hypotéky... Kolik mi napsalo mladých rodin, že v podstatě budou muset prodat byt, protože nejsou schopny ufinancovat po skončení fixu zvýšené úroky. To se prostě nedá zvládnout. Mají ten byt prodat a mají odejít do nějakého nájmu? A to nemluvím jenom o Praze, to se bavím, já jsem z Brna, ale určitě... Takže si myslím, že toto je také obrovský problém a neproběhla žádná debata. A zase - proč? Ale to bude jiné téma, které určitě budeme řešit.